To je všechno.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte i mně, abych se krátce vyjádřil k tomuto tisku a představil pozměňovací návrhy, které budu za sebe přidávat do systému. Takže jako odstranění paradoxů je to skvělé. Myslíme si, že by to tady mělo být dávno, máme to v programu pro toto volební období, takže to rozhodně podpoříme. Nicméně opět tady řešíme nějaký následek něčeho, neřešíme tu příčinu. Další věc, která se objevila při projednávání tohoto návrhu, bylo to, že máme jako poslanci a veřejnost strašně špatný přístup k datům. A pokud nemáte ta data k tomu, abyste to mohli měřit, tak je to špatné.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já budu velmi krátká. Jenom bych chtěla podtrhnout skutečně to, že chráněný účet je velmi a velmi důležitý. Víte, dluhové pasti a neoprávněné exekuce jsou opravdu mor. A pro toho majitele to znamená, že musí mít další mzdovou účetní. Ale to je problém z pohledu sociálního systému. Samozřejmě pro ty lidi osobně, ale i pro celý sociální systém. Protože jestliže mají nízké příjmy v produktivním věku, pak o to nižší mají důchody, o to nižší mají případné nemocenské a padají nám potom do systému sociálních dávek, a naprosto zbytečně.
Tak pokud ne, tak pane vicepremiére, máte zatím čas.
Dámy a pánové, já navážu na to, co říkal kolega. Já jsem se zúčastnil jednání hospodářského výboru, kde jsme to probírali.
V této rozpravě ještě vystoupí pan poslanec Munzar.
Proto já na vás, kolegyně a kolegové, apeluji, nedělejme takovéto precedenty v legislativním procesu. Nerezignujme na klasický zákonodárný proces a nesnažme se všechno napasovat do stavu legislativní nouze, protože skutečně by to bylo špatným příkladem a precedentem pro všechny další, ostatní případy.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. A hlásí se, omlouvám se, přehlédl jsem, z místa pan poslanec Ferjenčík. Ještě někdo si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Ne, rozpravu končím a přivolám poslankyně a poslance do sálu k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Máte slovo.
Nepochybně tím zachráníme celou řadu zajímavých investic a pracovních míst. Je třeba říct, že zákon o investičních pobídkách začíná nabírat na významu. Proč bychom tedy ty podmínky měnili, prodlužovali to a zbytečně se tím připravovali o potenciální benefity? Faktem je to, že druhá vlna, která přišla, už ty parametry mění, ty firmy se začaly ozývat, samy začaly chodit s tím, že je problém s tím to zvládnout. Rozumím těm firmám.
Mě zajímalo, jak se bude v tomto případě postupovat do budoucna, jestli se tyto věci zlepší. Neodpověděla jste mi, nevadí. Věřím, že do budoucna uslyším nějakou konkrétní odpověď. Zkrátka mě zajímá přímo tato věc.
Jestliže otec nemůže platit, má si zažádat o úpravu výživného. Tím to končí. Pak ta rodina, dítě, matka s dítětem může žádat o sociální dávky a je to v normálním systému.
Tak nyní se rozhlédnu, zdali... Ano, nemusím se rozhlížet, mám vás tady poznamenaného.
A to je mimo jiné ta velká kritika. Protože jste neudělali za ty roky vůbec nic a uděláte z toho novou sociální dávku.
Zájem už nevidím, takže já končím obecnou rozpravu.
Takže my jsme o tom velmi, velmi debatovali. Já samozřejmě jsem byla spíš kritikem, tak proto říkám, že jsem tady v takové schizofrenní situaci. On se vyjednával poměrně dlouhou dobu.
Samozřejmě reflektuji ten návrh na zamítnutí ve třetím čtení, o tom se bude hlasovat po skončení rozpravy ve třetím čtení, a zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Já se hlásím k těm dvěma pozměňovacím návrhům podrobně odůvodněným v obecné rozpravě. Jsou to čísla 6264, 6265, týkající se té valorizovatelné části násobku životního minima a týkající se navýšení doby, po celou dobu, dokud trvá nezaopatřenost.
Rozhlédnu se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Nemají zájem, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Nikdo v rozpravě nemá zájem vystoupit.
Mně to přijde úplně absurdní. Odmítli jste jim pomoci v tak těžké době. A teď tady chodíte a vyjmenujete dvě firmy. Nic proti nim. Křiví trh a jsou v neprospěch českých podnikatelů. A vy jste to odmítli, opakovaně. A teď máte tu odvahu říct, že tady lobbujete pro nějaké české firmy?
Dovolte, abych poděkoval za všechny připomínky, i ty oponentní, a pokusím se některé z nich vysvětlit, nebo případně vyvrátit. Právě proto jsme to změnili. A tady bych byl velmi obezřetný v tom, abych říkal, že to je firma z Německa, která podniká v Čechách a zaměstnává. Pokud zde zaměstnává, platí zde daně a odvádí zde dobrou práci a investuje do té přidané hodnoty, to znamená, následně třeba exportuje výrobky a na nich se realizuje dobrá marže, tím pádem i dobré daně, nevidím na tom nic špatného. A jsme otevřenou ekonomikou, stejně tak jako naše firmy mohou investovat v zahraničí. Samozřejmě ale nemůžeme vyloučit i ty velké firmy, které prostě mají rovněž nárok na to, aby určitou formu podpory dostaly. Na druhou stranu odpuštění plošného sociálního zabezpečení nebo sociálních odvodů pro všechny podniky v době, kdy jsou segmenty, které fungují dobře, a kdy jsou segmenty, které fungují špatně, nedává úplný smysl. Proč bychom v tuto chvíli měli podporovat i ty, kteří třeba dobře fungují, a odpouštět jim sociální pojištění? Zákon o investičních pobídkách není primárně spjat s okamžitou podporou v rámci covidu, ale je spjat se střednědobým výhledem. Není na tom nic mimořádného.
Reagovat faktickými poznámkami budou pan poslanec Munzar a pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.
Proto to tady ministerstvo předkládá v legislativní nouzi. Ale, pane ministře, vy tady obhajujete změnu pro ty firmy, které získaly příslib podle toho původního zákona, ne podle toho nového.
Pan předseda Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky.
Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil, to už jsme rozhodli v debatě před zahájením obecné rozpravy. Ale nepožádaly všechny firmy. Ti se neodstěhují za nižší daní nebo příslibem dotace pracovního místa z České republiky. A ti tvoří základ české ekonomiky. On by měl být první, který by to navrhoval.
Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Navrhuje se zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jejímž správcem bude Ministerstvo vnitra. Vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Návrh zákona již byl projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj a s pozměňovacími návrhy, které tento výboj přijal, souhlasím.
Děkuji. Zpravodajem výboru je pan poslanec Jaroslav Kytýr. Prosím ho tedy, aby nás informoval o jednání ve výboru.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Cílem pozměňovacího návrhu je zachování současného způsobu vyhlášení právních předpisů územních samosprávných celků, a to prostřednictvím jejich úředních desek. Změna způsobu vyhlášení těchto právních předpisů je zřejmým zásahem do ústavně zaručeného práva na samosprávu, a to zvláště v případě, kdy obce a kraje budou muset všechny již účinné obecně závazné vyhlášky znovu publikovat ve zřizované Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Pokud by tak obce a kraje neučinily, znovu nepublikované právní předpisy by pozbyly platnosti. Lze souhlasit se záměrem předkladatele návrhu zákona, že je nutné zajistit dostatečný přístup veřejnosti k právním aktům obcí, měst a krajů, nicméně nelze souhlasit s podmíněním platnosti skrze vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Naplnění záměru předkladatele je možné dosáhnout i jiným ústavně souladným způsobem, který připouští i přiložená RIA, a to prostřednictvím povinnosti samospráv zveřejnit svůj právní předpis ke zřizované sbírce do 15 dnů od jeho vyhlášení na úřední desce územně samosprávného celku. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Ne, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Krutáková je přihlášena také do podrobné rozpravy. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Připraví se pan poslanec Bauer.
Děkuji za slovo. K zákonu o náhradním výživném mám za klub Pirátů dva pozměňovací návrhy, které stručně představím. Jde o to, že v okolních zemích, kde taková ustanovení platí, není omezení výplaty na dva roky. Pokud stát chce děti podporovat, pokud stát chce vyrovnat alespoň ty nejmarkantnější sociální rozdíly, tak to má dělat do skončení nezaopatřenosti.
Ano, paní poslankyně, oprávněně mě žádáte o to, abych zjednal pořádek. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně přednést svoje návrhy.
Druhý návrh se týká toho, že nejsme přesvědčeni, že dává smysl mít v zákoně pevnou částku. V tom zákoně je navržena limitní částka 3 tisíce korun. My bychom místo této fixní částky navrhovali navázání na násobek životního minima, čistě z toho důvodu, aby se z důvodu inflace nemuselo sahat do zákona, nemusel otevírat tento zákon a namísto toho by čistě vláda řešila valorizaci životního minima. Do budoucna bychom si samozřejmě i u životního minima přáli automatismus. Hovoří se o něm. Děkuji za zvážení těchto dvou pozměňovacích návrhů. U toho druhého jde o obecný princip, aby nebylo neustále třeba v důsledku inflace valorizovat zákony, ale aby v nich byly koeficienty životního minima a podobných částek, které by se pak aplikovaly při valorizaci plošně. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Do podrobné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Jan Bauer.
Druhá poznámka, kam směřuje vlastně naše kritika.
Paní poslankyně Kateřina Valachová je přihlášená. Nehlásí se do rozpravy. Tak je přihlášen Marek Benda v tuto chvíli jako poslední do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
To je první sdělení. Pokud si někdo bere nějaký závazek, například že si vezme nějakou ženu nebo muže, například že si udělá nějaké dítě, tak ten se o to má starat, a ne že stát na sebe bude stále a stále přebírat povinnosti za své občany a pořád jim říkat, vy za nic neodpovídáte, když bude nejhůř, my to vždycky zatáhneme. Úplně fatálně nesouhlasím s tím, abychom z občanů snímali tuto zodpovědnost a tvářili se, že ji nemají. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Paní ministryně, pan zpravodaj? Nyní tedy prosím zpravodaje poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Hlasovali bychom nejprve pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně-právního výboru. Podotýkám, že je hlasovatelný i v případě, že projde první hlasování u návrhu z ústavně-právního výboru.
Přihlášeno 77 poslanců, pro 73, proti žádný.
Takže můžeme začít prvním návrhem, který je z usnesení ústavně-právního výboru, a jedná se o rozšíření moratoria nejen na mobiliární exekuce, ale i na dražby nemovitostí. Nyní tady máme třetí pozměňovací návrh, poslance Marka Bendy.
Takže o všech návrzích bylo hlasováno, pane zpravodaji? Z pověření vlády předložený návrh neuvede ministr zdravotnictví Roman Prymula, nicméně za omluveného pana ministra Romana Prymulu ho uvede pan ministr Richard Brabec.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti provedl druhým čtením u obou těchto sněmovních tisků. Dovolte mi tedy, abych zde uvedl obsah návrhu zákona o zdravotnických prostředcích.
Prosím tedy o podporu tohoto zákona, který pomůže českým firmám, a pomůže jim nejenom se nadechnout, ale pomůže i insolvenčním soudům.
Děkuji paní ministryni. Ústavně-právní výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal. Prosím zpravodaje ústavně-právního výboru pana poslance Marka Výborného, aby nás informoval o jednání ve výboru.
Poprosím, abychom o tom následně hlasovali. Oba dva pozměňovací návrhy byly ústavně-právním výborem podpořeny a schváleny, a následně se tady o nich bude hlasovat. Tolik tedy ke zpravodajské zprávě.
Rozhodneme samozřejmě hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 156, přihlášeno 95 poslanců, pro 74, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme, proto ji nyní otevírám. První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Jde o dva pozměňovací návrhy. Když jsme dělali toto omezení mobiliárních, a pak se dostaneme i k těm nemobiliárním exekucím, když jsme dělali toto omezení na jaře, přijímali jsme ten zákon tak, že platil od 19. dubna. Nouzový stav trval ještě mnohem déle, než doufám, že bude trvat teď na podzim. Nicméně ta omezení byla do 30. června. Tam jsme říkali, že je rozumné, takhle jsme se dohodli tehdy na půdě ústavně-právního výboru i s ministerstvem, dát nějakých těch řádově 2,5 měsíce, aby se neprováděly, ale pak se vracet k normálnímu chodu. Nyní vláda navrhuje k mému překvapení až do konce února. Já to pokládám za příliš dlouhé a zbytečné protažení. Děkuji za pozornost.
Samozřejmě pan zpravodaj disponuje teď přednostním právem, ale paní zastupující předsedkyně Kateřina Valachová taky, tak pokud se nebudete zlobit, tak dám slovo paní poslankyni Valachové a potom panu poslanci Výbornému.
Takže mohu načíst pozměňovací návrh? Děkuji.
Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
My jsme se domluvili s paní kolegyní Válkovou a s kolegou Nacherem, že návrh, který má souhlasné stanovisko vlády, v tomto smyslu ne zpřesníme, ale rozšíříme.
Máte slovo, pane poslanče.
To znamená, je to určitě dobrý nástroj. Stejně tak už tady zmiňovaná teritorialita, kterou samozřejmě také podporujeme, protože by vedla ke snížení nákladů na exekuce.
To je poznámka první. Druhá poznámka. Je třeba říci ano, nejsem schopen splatit své dluhy, procházím insolvenčním řízením. Současně bych chtěl říct, že o tom návrhu se mluví tak asi dva roky. Nejsou. Tady nemáme žádný reálný a smysluplný kontrolní mechanismus. Pokládám to za velikánskou chybu. A poslední poznámka. Paní navrhovatelka, předpokládám, že navrhne navýšení nezabavitelné částky opět na čtyřnásobek životního minima, tak jak se stalo na jaře. Na jaře jsme to dělali jako přechodné opatření, které mělo směřovat k tomu, než se vytvoří právě institut chráněného účtu. Nyní je tam trojnásobek. Ani to není tak úplně nízká částka. Mně to připadá velmi pochybné. Je to mnohem složitější, ten svět. V řadě případů je to tak, že ti věřitelé jsou ti chudáci, kterým někdo nesplácí.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi zareagovat na Marka Bendu. Já jsem to řekla v úvodním slově. Tady už před krizí se jedná o 30 % zaměstnanců.
Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy, protože jinou přihlášku nemám. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
To asi každý může potvrdit. Tohle je první návrh, který je ve Sněmovně, a první návrh, který je tak daleko. A já si velice vážím toho, že podporu máme stran odborových svazů za zaměstnance, stran zaměstnavatelů za zaměstnance.